Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Pan ministr si chvilku odpočine, protože podle ranního rozhodnutí máme před sebou bod číslo Pane zástupce navrhovatelů, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající. Základní motto každé politické strany či hnutí, které se chce dostat do Poslanecké sněmovny, zní "zatočíme s exekutory". A je to většinou úspěšné motto. S tím my ale kategoricky nesouhlasíme. Přidalo se, že podle exekučního řádu se nebudou vymáhat pohledávky, které lze vymáhat podle jiných předpisů. Soudní exekutor je prodlouženou rukou státu. Vykonává státní moc a svou činností zajišťuje zachování elementárních principů právního státu, a proto nesmí být veřejností vnímán jako součást jakési vymahačské mafie, nesmí být propojován s kupčením s pohledávkami. Exekutor musí pracovat a rozhodovat nestranně a nezávisle. Protože pokud takto nahlíží veřejnost na exekutory, pak také obdobně nahlíží na nás poslance, protože řešení jejich tíživé situace je jenom a jenom na nás. To se několika předchozím novelizacím prokázalo. Připomínám, že v některých zemích má teritorialita soudních exekutorů dlouholetou tradici. Předkládáme zákon, kde navrhujeme teritorialitu soudních exekutorů s rovnoměrným rozdělováním. Řešení je to přelomové, je to systémová změna. Zásadním cílem navrhované úpravy je zrušit obchodní boj o pohledávky, tedy prorůstání byznysu do státní správy. Systém exekucí je nastaven tak, že vyvolává poptávku po exekucích. To je z našeho pohledu - a doufám, že i z vašeho - nepřijatelné. Pokud však tento systém vyhovuje, pak se nic nemění. Skončilo by pak drancování a nájezdy na povinné. Zájem o profesi exekutora pod tlakem médií, odporem veřejnosti a lacinou mluvou politiků postupně klesá, kvalita exekutorů zákonitě také. Úřady se zavírají, a kdo by chtěl dneska být exekutorem? Excesy, o kterých čteme v tisku, musí skončit a současně tak musíme zachovat vymahatelnost práva. Vážené kolegyně, vážení kolegové, naším záměrem je skončit s velkobyznysem v rámci exekucí. Pokud chceme skutečně řešit problémy s exekutory, musíme věc řešit systémově a takové řešení je teď na stole. Pojďme o něm alespoň diskutovat ve výborech, abychom dali veřejnosti signál, že se chceme problémem vážně a systémově zabývat. Naproti pak půjde i vládní návrh, se kterým se může tento náš poslanecký propojit a pracovat na dalších krocích, vedoucích ke zlepšení situace.
Děkuji zástupci předkladatelů a žádám pana zpravodaje, aby přednesl svou zprávu pro prvé čtení.
Nezmění se vůbec nic, protože odměna podle zákona v této věci je stejná, nemůže být vyšší, takže v tomto smyslu zase nebude vyřešeno to, o čem tady kolegové hovořili. To je jediný důvod, proč já skutečně nemohu podpořit zákon, který místo toho, aby řešil problémy dlužníků, řeší problémy některých exekutorů, kteří za tento návrh také v poslední době lobbovali. Pokud teritorialita, tak musí být na principu jeden dlužník - jeden exekutor. Nemá smysl, aby v jednom kraji existovalo 10 nebo 15 exekutorů, kteří budou různě chodit za různými dlužníky a zase se potkají u jednoho dlužníka dva nebo tři exekutoři v případě více exekucí. I přesto tady je navrhováno, aby Exekutorská komora měla nové pravomoci. A je to jen mýtus, který se snaží tady živit řada exekutorů, kteří by si rádi ukrojili z toho koláče větší podíl. To znamená, už dnes exekutor nemůže účtovat žádné další náklady, a proto to snižuje a v podstatě zabraňuje tomu, aby exekutoři získávali velké prostředky tak, jak se to dělo dřív, tím, že budou záměrně brát případy z druhého konce naší země. Je mi líto, ale musím v této věci předestřít návrh na vrácení k dopracování. Děkuji za pozornost.
Dále zde mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Fialu. Vás, kolegové, poprosím opět o snížení hladiny hluku v sále.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To, že se tento problém stal politikem a politikum v České republice, to znamená problém exekutorů, to vyplývá z problémů lidí. Činnost exekutorů překročila červenou čáru, která ohraničuje výkon práva, a činnost exekutorů se stala doplňkem lichvářského byznysu, kdy jsou lidé cíleně ohlupováni, ošizeni a potom na dlouhá léta připraveni v podstatě o všechny prostředky a majetek. Tito lidé jsou vrženi do sociální sítě a vyřazeni z aktivní ekonomické činnosti. Ano, už to není jenom sociální problém, kdy ti lidé nemají nic a jdou pod most, ale ti lidé v podstatě už neplatí žádné daně, nevydělávají žádné peníze, jsou vyřazeni z ekonomické činnosti, z podílu na HDP a podobně. Je na čase tuto praxi ukončit a nastavit pravidla, která budou principiálně jinak regulovat práci exekutorů. Samozřejmostí je však, že lidé své dluhy platit musí. Nesmí se z toho však stát byznys na lidském neštěstí. Nechceme popírat právo každého na úhradu jeho pohledávky. V České republice se ovšem praxe dostala do pozice, kdy věřitel poskytuje půjčku bez ohledu na schopnost dlužníka splácet a smyslem takové půjčky není výnos z přiměřeného úroku, ale s využitím exekučních mechanismů dojde k naprostému ožebračení dlužníka. Nová pravidla musí proto jít ruku v ruce s definicí lichvy, o což se snaží další legislativní iniciativa hnutí Úsvit.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Zúčastnil se jedné takové obskurní mezinárodní organizace, kde jsou dva jednací jazyky. Mně se tomu opravdu nechce věřit.
Určitě, uznávám.
Další přihlášky do rozpravy nemám, rozpravu končím. Asi nejsou třeba. Takže budeme hlasovat o usnesení, které bylo navrženo zahraničním výborem. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod číslo
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, k projednání si vám dovoluji předložit smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Smlouva byla nyní znovu projednána v příslušných sněmovních výborech, vždy s doporučením souhlasu s její ratifikací. V zásadě jde o komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění různých druhů příjmů a která jistě napomůže rozvoji vzájemných hospodářských aktivit. Rovněž tak umožňuje výměnu informací v kontextu daní všeho druhu a pojmenování mezi příslušnými úřady smluvních stran. Smlouva nestanoví daňovým poplatníkům žádné jiné povinnosti nad rámec daňových zákonů platných ve smluvních zemích.
Děkuji.
Takže potvrzuji, že zahraniční výbor na svém zasedání tuto smlouvu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně souhlas s její ratifikací.
Paní poslankyně Vostrá je zpravodajkou rozpočtového výboru a prosím ji o usnesení tohoto výboru. Usnesení jsou tedy identická. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Závěrečná slova?
Pokaždé, když se vracím na své pracoviště, tak mi naše paní mzdová a personalistka říká: Jano, prosím vás, udělejte něco s těmi exekutory. Dneska si organizace už musí najímat právníky, aby to vyřizovali. Chci jenom říci, že hnutí Úsvit to přece nemyslí špatně. Nelíbí se mi, že tady nazýváte naše návrhy paskvily. Vždyť my se snažíme prosadit dobré věci.
Já souhlasím s tím, aby vznikla expertní skupina. Nejsem toho názoru, že by se o tom mělo nechat hlasovat.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Tejc.
Já bych chtěl říct, že se exekucím a exekutorům věnujeme. Ten bude projednáván na příští schůzi. Na to je skutečně potřeba přibližně pět až sedm měsíců, aby ten návrh prošel kolečkem na jednotlivých ministerstvech, a to je důvod, proč paní ministryně Válková teď pracuje na dalších návrzích v této oblasti.
Nyní bych poprosil pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou.
Tejce a skutečně, teď už je to ve smyčce dokola.
Další s faktickou je pan poslanec Faltýnek. Ještě mám zde faktickou poznámku. V tento moment neregistruji žádnou přihlášku do diskuse a končím obecnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování. Padly zde dva návrhy, takže budeme hlasovat. První návrh zní, že vracíme předložený návrh navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Dávám hlasovat, kdo je pro zřízení této expertní skupiny. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Dámy a pánové pěkné dopoledne. Plně se ztotožňuji s tím, že agresivita, ať už řečená, nebo napsaná, je nebezpečná v tom, že nikdy nevíme, proti komu se může otočit, ať už je to jednotlivec, nebo skupina. A myslím si, že jako Poslanecká sněmovna bychom měli jednoznačně důrazně a jasně říct, že toto je chování a rétorika pro nás naprosto nepřijatelná. Jestliže se vyhrožuje smrtí, likvidací nebo čímkoliv jiným, tak si říkám, co následuje potom. Já tam jinou hranici než to, že se to reálně stane, nevidím. Proto si myslím, že je důležité, abychom se distancovali dříve, než bude v mnoha ohledech pozdě, protože skutečně, co se týká rasistických projevů a xenofobie, tak s tou se skutečně naše společnost potýká. Jinak, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem vám říkal, že lidsky s tím, co říkáte, souhlasím, a identifikoval jsem se s tím, ale věřte tomu, že já prostě jsem od toho, abych respektoval jednací řád a řídil Sněmovnu. Nebylo to nic proti tomu, co jste říkal.
Také děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí.
Ale myslím si, že i urážky a napadání, že jsme lidi a že morálně si myslím, že lidi, kteří se snaží tady něco změnit, takže souhlasím s tím a ještě jednou děkuji.
To byl pan poslanec Černoch. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Otevírám podrobnou a je zde přihláška pana poslance Podivínského, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji.
Děkuji. Ptám se, kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova, předpokládám, nejsou třeba a je zde pouze jeden návrh na usnesení. Je třeba ho ještě jednou číst, nebo víme o čem hlasujeme? Je zde žádost ještě jednou o odhlášení, tak vás znovu odhlásím. Než otevřu bod další, je zde přihláška s přednostním právem pana předsedy klubu ODS.
Opravdu si myslím, že to tak nikdy nebylo a že to jednací řád neumožňuje. Není to nějak konfrontační.
Ano, já to registruji. Zeptám se, kdo z ministrů se ujme slova za ministra průmyslu a obchodu. Prosím, pan ministr Brabec.
Já se omlouvám, že jsem vás při tom minulém materiálu zklamal svou nepřipraveností. Ten materiál už tady jednou byl, byl diskutován. Přistoupení České republiky k této úmluvě nebude mít žádný dopad na státní rozpočet. Z těchto důvodů se navrhuje přistoupit k úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu.
A my vám budeme pořád připomínat, když budete volit dvojí metr na stejné případy. To nevím, jestli už máte za sebou, nebo ne. A pak dostaneme pravděpodobně tak tři, možná čtyři, možná pět dnů na to, abychom si to prostudovali, hlasovali a rozhodli. Takže jestli chceme být přísní k poslaneckým návrhům zákonů, prosím, ale buďme přísní ke všem. Nicméně už je dneska 15. května, zase další týden uplynul a pořád nemáme návrh. Nic proti tomu.
Nyní zde mám dvě faktické poznámky.
Já bych si dovolil pár poznámek ke služebnímu zákonu. Já bych se také raději věnoval jiným činnostem v sobotu a v neděli, než jednal o služebním zákonu. Bohužel realita je neúprosná a my jsme od roku 2002, kdy zákon byl schválen, neudělali nic pro to, aby byl účinný. Nevládla tady osm let sociální demokracie, takže za tuto věc nemůžeme nést odpovědnost. To znamená, děláme, co můžeme. Já bych rád, aby to jednání minimálně ve výborech trvalo několik týdnů a aby předtím, než bude znám text a bude se o něm hlasovat na Poslanecké sněmovně, to byla minimálně měsíční lhůta. Já doufám, že bude naplněna, ale rozumím tomu, že nás tlačí čas. Bohužel třeba i bude muset být svolána mimořádná schůze Sněmovny, ale já věřím, že to je věc, kterou jsme schopni zvládnout.
Děkuji, pane poslanče, včetně za to, že jste dodržel čas úplně přesně.
Bohužel dnes odpoledne z omluv vyplývá, že tady bude opravdu torzo vlády. A prosil bych někoho, ať se tak vzájemně nestrašíme, ať ta rizika nepřeceňujeme, ale současně abychom je nezlehčovali, aby nám někdo dal černé na bílém informaci, na základě čeho a kdo nám tím hrozí. Ale my opakovaně opakujeme, že to děláme pro sebe. Ale ten návrh existuje. Kdo chce, si ho může přečíst.
Je to opravdu velký společenský problém.
Byl předložen 21. února roku 2014 a vláda k němu připravila stanovisko, s jehož zkráceným obsahem vás seznámím. Druhým důvodem pak je ten, že vláda identifikovala určité nedostatky, které by naopak mohly exekuční řízení zkomplikovat a mohly by omezit právní jistotu a zhoršit postavení nejen oprávněných, ale i povinných osob. Také nesouhlasí s tím, že exekutorské komoře je dána pravomoc, samosprávnému orgánu, dána pravomoc v systému rozdělování samotných exekucí, to je rovnoměrnost, o které mluvil pan předkladatel. Uvádí ji jako nevhodnou i s odkazem na nálezy Ústavního soudu.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k našemu návrhu. Hlavní podstatou tzv. teritoriality pro exekutory je v praxi zavedení elektronického přidělování spisů, tzv. nápadů, na krajském principu. Exekutorská teritorialita je standardní systém, funkční v celé Evropě. Výjimku tvoří Česká republika a Slovensko, přičemž ovšem Slovenská komora exekútorov také dlouhodobě krajovou teritorialitu prosazuje. Cílem novely zákona je, aby exekutor nemohl skupovat pohledávky, nebyl nucen dávat provize a nebyl nucen k maximalizaci zisku. Co je také zásadní, je možnost přezkumu a kontroly práce exekutorů. V konkrétních exekutorských excesech zjišťujeme, že problém není v zákoně, ale v tom, že exekutor zákon porušuje a spoléhá na to, že postižený se nejen neumí, ale prakticky ani nemůže dovolat práva a v drtivé většině křivdu strpí. Lidé nemají peníze na dluhy, natož na drahé právníky. Takže zadlužený chudák je tou nejjistější obětí pro každého, kdo nerespektuje zákon. Jediné řešení je aktivní přístup Ministerstva spravedlnosti, které by mohlo a mělo konat namátkové kontroly. A jak víme z praxe, drtivá většina excesů se týká právě těch největších exekutorských velkopodnikatelů. Dluh, který si dlužník mohl odpracovat u obce, tak skončil prodejem domu a naprostým ožebračením dlužníka a důvod byl jen v tom, že dotyčný dlužník se se starostou pohádal. Tímto stylem nám tu ovšem exekutoři vyrábějí bezdomovce, sociální vyděděnce, kteří jsou až do smrti v dluzích. Stát přichází o peníze a občané, kteří by byli pro rozpočet přínosem, se stávají naopak přítěží.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych přece jenom rád zareagoval na vystoupení pana poslance Okamury. Já se o to vysvětlení pokusím, i když příliš nevěřím v úspěch svého snažení. Padla tady celá řada věcí, které nesouvisí s předloženým návrhem zákona. Například to, že údajně vláda nedodržuje svůj slib předložit novelu zákona o hmotné nouzi. Chtěl bych zdůraznit, že to se stalo. K první věci. Druhá věc. Do jaké míry vláda plní své sliby týkající se regulace vymáhání pohledávek a exekucí. Chtěl bych zdůraznit jednu věc, která otevírá prostor k obrovskému zneužití exekucí, a to že návrh pana poslance Okamury a dalších ruší povinnou náležitost návrhu, a to je předložení exekučního titulu. To by mohlo postihnout celou řadu lidí, proti kterým by byla exekuce vedena zcela neoprávněně. Může se vést samozřejmě debata o tom, jestli má být zavedena krajská teritorialita, nebo okresní teritorialita. A tímto způsobem bychom rozhodně jít neměli. A poslední věc, kterou se pokusím vysvětlit. Mimo jiné máme také v koaliční smlouvě, že chceme kvalitní legislativní proces. A připravení návrhu zákona za dobu menší než jsou tři měsíce, pokud nejde o nějakou velmi jednoduchou technickou úpravu, je v podstatě neproveditelné. Současná vláda je ve funkci krátce přes tři měsíce, a proto je logické, že první vládní návrhy teprve přicházejí na stůl. Máme svůj legislativní plán.
Děkuji, pane ministře.
Na straně druhé řada lidí se dostala do dluhové pasti například tím, že nepřebírala poštu a nezareagovala včas například na žalobu, která byla jednoznačně oprávněná.
Je to vůbec nejhorší výsledek ze všech předmětů. Pokud se nenaučíme pořádně matematiku a nenaučíme se matematiku učit, tak velmi těžko budeme potom selektivně podporovat vysoké technické školy. Ale ano, počítáme s tím, že chceme touto pozitivní formou podporovat tyto typy škol, ale nechceme to dělat na úkor například Karlovy univerzity.
Pan poslanec si přeje položit ještě doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Naprosto souhlasím, že je třeba podporovat technické vzdělávání už od předškolního věku. Souhlasím i s tím, co jste řekl o matematice, velmi s tím souhlasím.